Ono je to totiž tak, že pokud demokratické politické strany v případě krize nepřijdou s řešením a nedokážou ho prosadit, tak mohou přijít strany nedemokratické a to je obrovské riziko pro naši budoucnost. Podíleli jsme se na usnesení, o kterém tady kolegové hovořili, a jsme připraveni ho podpořit. To však neznamená, že nejsme kritičtí. Kritický musí být každý, komu záleží na budoucnosti Evropy, a kritický musí být každý, komu záleží na budoucnosti České republiky. Ale přesto máme povinnost hledat společné evropské řešení. Jsem totiž přesvědčená, že českým životním zájmem je zůstat pevnou součástí stabilní Evropské unie. To je moje přesvědčení. Jsem totiž přesvědčená o tom, že pokud půjdeme jinou cestou, a ta jiná cesta nám hrozí a může přijít velmi rychle, pokud například padne Schengen, pokud se začne rozpadat Evropská unie - tak co je to ta alternativa, co je to ta cesta, kterou nabízíte? Je to cesta obrovského ekonomického úpadku. Vždyť všichni víte, že jsme země naprosto závislá na exportu. To asi víte. Co je ta cesta, kterou nabízíte? Ano, ale to jsou ekonomické otázky. Všichni řeknete - ano, bezpečnost je důležitější. A já se v tomhle s vámi shoduji. Bezpečnost je důležitější. Co to pro nás bude znamenat, co to bude znamenat pro naši budoucnost? Co to bude znamenat?
Mně už je to fuk, už se tam žít nedá. A to je v podstatě neštěstí toho, co se odehrává v posledních dnech. My v jednom dni vydáváme prohlášení, kde vyzýváme Turecko, aby otevřelo dveře uprchlíkům z Aleppa, a v jednom dni vyzýváme Turecko, aby nám pomohlo zastavit migranty, kteří opouštějí Turecko a míří do Evropy. S tím jste konfrontováni a má to logiku. Turecko má poměrně velmi dobré policejní síly, má silnou armádu a za sebe nepochybuji o tom, že je schopno udělat více v boji proti organizovanému zločinu a těm smugglerským gangům. Ty rodiny, Syřané, mimochodem, tak jak jsem se o tom včera bavil, jsou poměrně velmi dobře situované. Říkali mi: Oni mají mobily lepší než vy. To nejsou jenom ty lístky. Naše společnost funguje tak, že se zmocní všeho podnikatelsky. Když máte tisíce lidí, kteří utíkají, tak je to vlastně také... Jinak to nezastavíme. My se prostě musíme účastnit toho, že nesouhlasíme s tím, aby se tento typ podnikání stal ten, který se nakonec prosadí jako nový typ průmyslu, ve kterém se točí obrovské peníze. Tady bych chtěl trochu oponovat tomu, co se příliš často opakuje, že Turecko je obojaké nebo něco na ten způsob. Mně připadá, že Turecko je složitější fenomén. Musíme to udělat. To není tak, že by se poskytly nějaké miliardy Turecku. To je v této chvíli pouze jakýsi příslib, ten se ještě nerealizuje. Takže já to beru vážně. Tohle je účel hotspotu. Rozumíte? Situace je vážná. Evidentní je, že tady jsme v centru, v jednom z ohnisek toho problému. Takže v tom je to samozřejmě věc, která není sprovoditelná ze světa, určitě ne v krátkém čase.
Náhradní karty a jejich čísla platí tak, jak bylo řečeno na 39. schůzi Poslanecké sněmovny. Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů zápisu této schůze. Navrhuji, abychom určili paní poslankyni Gabrielu Peckovou a paní poslankyni Kristýnu Zelienkovou. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Zahajuji hlasování o určení ověřovatelů zápisu této schůze. Kdo je pro paní poslankyni Gabrielu Peckovou a paní poslankyni Kristýnu Zelienkovou, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Návrh byl přijat. Potvrzuji, že omluvy na dnešní jednání jsou shodné s omluvami sdělenými na 39. schůzi Poslanecké sněmovny. A nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 41. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Jako první s přednostním právem se hlásí pan předseda KSČM Vojtěch Filip.
Děkuji. Protože bych nerad informaci předsedy vlády slyšel od někoho jiného než od pana předsedy. To je první moment. Vzhledem k tomu, o jak závažnou věc jde, navrhuji, aby tato schůze byla neveřejná, a to z toho důvodu, že neznám žádné usnesení, které by přijal výbor pro obranu k této věci, výbor pro bezpečnost nebo jiné orgány Poslanecké sněmovny, které se tím měly zabývat, vzhledem k tomu, že jde o otázku zpravodajských služeb.
Abych odpověděl panu předsedovi - nemám informaci o tom, že by pan premiér byl omluven. Tady v omluvách členů vlády není jeho jméno, tudíž pan premiér by měl být přítomen této schůzi, i když tady momentálně není. Než dám hlasovat o vašem návrhu, ještě s přednostním právem pan předseda TOP 09 Miroslav Kalousek.
Děkuji za slovo. A není úplně pravdivé vyjádření pana předsedy vlády, že česká vláda postupovala důsledně podle našeho právního řádu. My si myslíme že nikoliv. Návrh pana předsedy Filipa, aby naše jednání bylo utajené, má logiku a my jsme připraveni ho podpořit za předpokladu, že to bude skutečně jednání. Utajit naše jednání, a pak neschválit program mimořádné schůze by byl asi výsměch nejenom poslancům opozice a celé veřejnosti. Pokud by podpořen nebyl a tajně bychom jednali o tom, že si neschválíme program mimořádné schůze, tak bychom se neměli zesměšňovat před celým národem.
Pan předseda poslaneckého klubu se s tím návrhem ztotožňuje. Nepředpokládám, že ho musí znovu přednést. Takže já na základě této žádosti přerušuji naše jednání na čtyři minuty. Prosím předsedy poslaneckých klubů, aby se poradili.
Neříkám, že není potřeba být ostražitý. Ty věci jsou mnohem složitější. Neustále tady slyšíme opakující se věci. Nikdo mě nemůže podezřívat z toho, že bych nějakým způsobem fandil islamizaci a podobným věcem, ale dívejte se na to normálně racionálně. To se řeší na úrovni Evropské unie! O čem se tady stále bavíme? Tím neříkám, že je tady všechno v pořádku, ale nezneklidňujte veřejnost!
Děkuji panu poslanci Chalupovi. Upozorňuji, že na 12. hodinu je svolána jiná schůze a budeme muset rozhodnout organizačně o této schůzi, ale nyní ještě faktická poznámka.
Vy žijete úplně mimo realitu! Tak tady vám ukazuji aktuální petici občanů Benešova, kterou udělali minulý týden, jelikož reagují na usnesení Zastupitelstva města Benešov z 1. února 2016, tedy z minulého týdne, kdy se snaží bránit vládnímu záměru nastěhovat nezákonné imigranty do objektu, který je ve městě Benešově vedle mateřské školky a vedle základní školy. Přitom je tady petice občanů týden stará ve městě Benešov u Prahy, kde vy se snažíte to tam nastěhovat. Slyšel jsem od zástupců ČSSD, že prý to není pravda, že tam nic nebude. To znamená, vy říkáte problém neexistuje. Takže začněte opravdu pořádně pracovat!
Nyní pan poslanec Černoch, poté pan poslanec Zemek s faktickou poznámkou.
Vaším prostřednictvím, pane předsedající, panu kolegovi Chalupovi. Pane poslanče, podívejte se na výbor evropských záležitostí. Navrhl jsem bod usnesení, ve kterém jasně i výbor evropských záležitostí říká, aby vláda nepřijala kvóty. Nepadlo tam jediné řešení a byla to obhajoba Turecka. Nic víc. Neříkejte nám, že my znepokojujeme občany.
Nyní pan kolega Zemek také k faktické poznámce.
Já musím reagovat na pana kolegu Okamuru. Já jsem z okresu Benešov a to, co tady zaznělo, je typické žonglování s fakty v podání pana poslance Okamury. Staré vedení nedalo dostatečné informace. A to prostě odmítám.
Nyní faktická poznámka pana poslance Foldyny. Poté pan poslanec Okamura ještě faktická poznámka, potom další.
Já bych prostřednictvím pana předsedajícího ke kolegovi Tomio Okamurovi.
Děkuji a ještě pan poslanec Tomio Okamura. A další faktické poznámky už nepřipustím.
Takže to je petice, kterou iniciovali sami občané Benešova bez jakéhokoli našeho přičinění. Ovšem zároveň byste měli říct B, tedy kam. Já myslím, že jsme to tady aspoň vyřešili.
To je vážný problém, protože budeme mít tento přerušený bod v situaci... Říkám, nejdříve musíme rozhodnout o tomto bodu. Ten jsem přerušil. Pan kolega Chvojka neměl pravdu, protože byl přihlášen dříve elektronicky pan kolega Okamura. Ale faktické poznámky jsem registroval z místa, nikoliv elektronicky, poslance Chvojky a poslance Richarda Dolejše.
S přednostním právem pan předseda Kalousek, po něm pan předseda Stanjura, po něm pan předseda Filip.
Dámy a pánové, jenom velmi stručně. Já děkuji za tu krátkou přestávku. To, podle mého názoru, je neférová hra jak s Poslaneckou sněmovnou a s možností vést demokratickou diskuzi o této závažné prioritě, tak neférová hra s veřejností.
Děkuji za slovo. Já jsem tu otázku už konzultoval včera s předsedou Poslanecké sněmovny a slíbil jsem mu za náš klub, že podpoříme neveřejné projednávání i v té debatě před hlasováním o programu. Ale krátký komentář. Kdybychom posuzovali pouze naše připravená vystoupení, tak by klidně to jednání mohlo být veřejné. Já chci říct, že ta aféra trvá déle než jeden týden. I v tomto týdnu zasedají různé výbory Poslanecké sněmovny, například dnes ráno zasedal výbor pro evropské záležitosti předtím, než bylo zahájeno plénum Poslanecké sněmovny. To znamená, je to asi v zájmu stranického postupu, že se o tom prostě jednat nemá. To samozřejmě zdůrazňuje tu naši žádost a náš požadavek, který budeme klást dneska, zítra, pozítří, a věříme, že nám vládní většina vyjde vstříc. Není to normální. Dokonce z té samé strany, komu patří to odpovědné ministerstvo. A pak se ukazuje v krizových chvílích, že se to náramně hodí. Že ten, který má právo svolat... Takové ty výmluvy, tak si napište podpisy, a když budu muset, tak mi ty podpisy přinesete, tak já to svolám. To jsou opravdu dětské výmluvy. Ale tu šanci dáváme. My jsme od začátku říkali, že jsme pro neveřejné jednání. Já jsem služebně poměrně mladý poslanec. Protože já jsem to během těch dvou volebních období nezažil.
O neveřejných jednáních se pořizuje těsnopisecká zpráva jen tehdy, jestliže se na tom Sněmovna usnese; Dále je nutno upozornit, že v případě, kdyby řečník, člen vlády nebo poslanec, chtěl hovořit o utajovaných informacích, je nutné to předem oznámit, včetně stupně utajení informace. Předsedající následně přeruší schůzi na nezbytně nutnou dobu pro poradu s bezpečnostním útvarem Kanceláře Poslanecké sněmovny. Tak, stačí tato informace?
Děkuji, pane předsedající. Já jen, proč si myslím, že - a děkuji panu kolegu Stanjurovi, že bude hlasovat už nyní o tom utajení. Víte, ani k tomu pořadu schůze ve skutečnosti nemůžu mluvit bez toho, aniž bych měl obavu o tom, co taková řeč ve Sněmovně způsobí. A proto svým způsobem nechápu stanovisko kolegy Kalouska.
Nyní s přednostním právem pan předseda Černoch a pak již dám hlasovat, pokud nikdo další.
Děkuji.
Myslím, že ta informace je dostatečná. Přečtu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna prohlašuje 41. schůzi Poslanecké sněmovny za neveřejnou." Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti?
Návrh, který jsem obdržel, je, abychom nejdříve vyřadili všechny neprojednané body. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.
Nyní s přednostním právem pan poslanec Černoch, připraví se pan ministr Babiš. Prosím, pane poslanče.
Pan ministr určitě může hovořit, jak dlouho chce. Bohužel během těch informací, dlouhých informací, je to vždycky o tom, co bylo, co je, ale nejsou tam jasné konkrétní kroky, jakým způsobem se ta situace bude řešit. Bohužel jsme se za celou dobu imigrační krize tyto informace nedozvěděli a jsme svědky toho, že Evropská unie se pouze plácá po zádech a zároveň plácá ve své neschopnosti proti nelegálním imigrantům zakročit. Česká vláda bohužel v tomto směru pouze přikyvuje. Doufám, že i ti nejvyšší a největší vyznavači Evropské unie už pochopili, že čekat na rázný krok Evropské unie je horší než čekání na Godota. Přesně tak si dnes připadají i občané České republiky. A neustále se tady omílá, že jsou to lidé hlavně ze Sýrie. Jsou to lidé i z jiných států. Jsou to lidé i z Afriky. A jsou to lidé, kteří přicházejí za těmi ekonomickými výhodami. Uzavírají své hranice. Přijímají změny legislativy, protože žádný z právních systémů, ať už jde o azylové, nebo pobytové právo, nepočítal s tím, že do Evropy bude proudit milion lidí ročně. Česká republika je v současné době patrně jedinou zemí, kde například podstatné zpřísnění imigrační politiky musí navrhovat opoziční strana. I to svědčí o odtrženosti vlády od toho, co si myslí nejen občané, ale i poslanci. Chceme přijmout usnesení, která zaúkolují vládu ke konkrétním krokům. Chceme, aby vláda zavedla trvalou ochranu státních hranic a aby odmítla a dále odmítala imigrační kvóty. Pokud tento krok slíbil na Slovensku premiér Fico, nevíme a nevidíme jediný důvod, proč by se něco podobného nemohlo stát i u nás a za něco podobného by se nemohl zaručit i náš premiér pan Sobotka. Vážení kolegové, velkou naději vkládáme především do následujících návrhů usnesení. Ve Sněmovně mezi vámi snad není jediný poslanec, který by byl spokojený s neschopností Evropské unie řešit imigrační krizi a na tuto krizi reagovat. Proto věříme, že se najde odvaha tento silný vzkaz Evropské unii vyslat. Toto vyjádření považujeme za naprosto nepřijatelné. Navrhujeme proto, aby Poslanecká sněmovna odsoudila Erdoganovo vyjádření, označila ho za vydírání a odmítla se takovému tlaku podřizovat a takovému tlaku ustoupit. Turci dlouhodobě podporují sunnitské islamisty v Sýrii, bombardují Kurdy, nedělají prakticky nic proti pašerákům lidí, kteří operují z tureckého území. K tomu ještě šéfka německé vlády o své vůli slíbila převzít od Turků statisíce migrantů a rozdělit je po Evropské unii podle kvót. Úsvit tomuto postupu říká jasně - ne! Přestaňme se neustále točit kolem toho, že musíme pomáhat všem. Tak mi přijde jako pohrdání. A pan kolega Ondráček to zde řekl: Posadit na letadlo a na jejich náklady okamžitě poslat zpět. Je to tak. Ale pokud evropské elity a i vláda nejsou pro ty hodnoty schopny nic udělat, nejsou schopny se za ně postavit, ty hodnoty nejsou zadarmo a je potřeba za ně bojovat. A poslední věcí - právní stát také. Mluvíme o právním státu, ale například islámské právo přináší aspekty, které nejsou slučitelné s naším právem. A věřím, že tyto neslučitelné body nebudeme tolerovat.
Zareaguji pouze na to, co tady řekl pan Okamura a pan kolega Černoch, prostřednictvím pana předsedajícího. Já osobně se domnívám, že to, co opravdu děláte a co je vidět, je, že organizujete manifestace. Neustále zneklidňujete veřejnost. To, co dělá tato Sněmovna a vláda, tak to dělá ve výborech, dělá to v orgánech Sněmovny, které se zabývají konkrétními věcmi zaměřenými na výkon exekutivy.
A jediné, z čeho byste mě mohli vinit, kdybyste řekli, že se nevěnuji třeba té otázce deeskalace napětí, budování důvěry mezi zeměmi. Naopak. Ta role je všechny dostat tomu, aby se toho účastnili. Já bych si přál, aby Řekové dokončili hotspoty, abychom jim pomohli zvládnout to, co dělají, lépe. Jak je možné, že tady máme desítky takových? V tomhle jsme tak trochu všichni společně. A my přece jako Češi o tom něco víme, proto máme západní Balkán jako prioritu. Víme, že erupce na západním Balkánu by mohla znamenat ohrožení Evropy, a proto se snažíme těm zemím pomoci. Proto se snažíme jim dodávat lidi. Proto s nimi spolupracujeme. A myslím si, že máme slušnou důvěru těch zemí. To je to, co dělá Česká republika.